Pak se můžeme bavit o tom, proč naše ekonomika je málo výkonná, proč máme proti vyspělým zemím nízké HDP.
Proto bylo rozhodnuto o tom, že nejprve musí být veškerá naskladněná munice odvezena z tohoto areálu, a teprve poté bude možné provést celkovou sanaci, která je odhadována spíše v řádu delším než jeden rok. Vláda tedy rozhodla o tom a přijala příslušné usnesení, že bude připraven náhradní areál. Ta munice, která je uskladněna, a která nebyla zasažena výbuchem, je v soukromém vlastnictví. Primárně by se o odvoz této munice a o její uskladnění měli postarat její vlastníci, což jsou soukromé firmy. Vláda tedy vyzvala soukromé vlastníky munice, aby zajistili její transport, aby zajistili její náhradní uskladnění. Je tedy naprosto nezbytné, aby Policie a Armáda České republiky postupovaly tak, samozřejmě s veškerou obezřetností, na základě všech pravidel, aby tento areál byl připraven k následnému odvozu munice. Tady si myslím, že stát nebyl dostatečně připraven na tuto krizovou situaci, a chci vás ujistit, že nic takového se v budoucnosti opakovat nebude. Vláda požádala ministra vnitra, aby provedl analýzu příslušné legislativy, budou upraveny příslušné krizové plány. Budeme se zabývat také tím, jaké celkové množství munice a kde je v České republice uskladněno. Já se domnívám, že je chyba, že tady neexistuje jasný krizový plán, který by mapoval, kolik jaké munice kde v jaké lokalitě je soustředěno. Taková situace by se už v žádné lokalitě České republiky do budoucna opakovat neměla. Cílem je, abychom minimalizovali jakákoliv rizika, která by mohla existovat ať už pro veřejnost, nebo samozřejmě pro příslušníky Armády a Policie České republiky, kteří budou zajišťovat odvoz této munice, tak pro zástupce soukromých firem. Samozřejmě bude odvážena pouze ta munice, která bude ve stavu, aby mohla být transportována. Ale opět, budou je provádět odborníci Policie České republiky, kteří jsou pro tuto oblast odborně připraveni a kteří jsou pro tuto oblast připraveni i z hlediska svých zkušeností, které mají. Chci upozornit na areál bývalé muničky nedaleko Břeclavi na hranicích mezi Českou republikou a Rakouskem. Tato muniční továrna explodovala na konci druhé světové války. Já myslím, že je potřeba, aby i této věci vláda České republiky věnovala pozornost. Prostě není možné, aby v České republice byla území, která vyžadují sanaci, která vyžadují ochranu občanů před možnými zraněními nebo úmrtím v důsledku nálezu munice, a stát se k tomu choval takovým způsobem, jakým se k tomu doposud choval. Děkuji za vaši pozornost.
Ano. Děkuji panu premiérovi. S přednostním právem je ještě přihlášen pan předseda Okamura a má slovo.
Vážené dámy, vážení pánové. Tak já se k tomu samozřejmě vyjádřit musím, protože jak jsem říkal, tak je to můj bývalý senátní obvod, kde jsem dostal tu nejvyšší důvěru v senátních volbách. Tak tady pan premiér... Na jednu stranu jsem rád a děkuji mu, že se obšírně vyjádřil, nicméně trošku jsem to vystoupení až tak nepochopil, a to ze dvou důvodů. Protože teď v rámci programu, jak víme, tak mají možnost vystoupit jenom lidé s přednostním právem a běžný poslanec se tím pádem v diskusi vyjádřit nemůže. A jenom připomínám, že... Ale abych šel konkrétně. Tak já myslím, že pan premiér tady nastolil celou řadu velice nových a závažných otázek.
Děkuji pane předsedající. Vážený pane ministře, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu číslo 1740, který naleznete ve svém systému a který tam načetla paní kolegyně Markéta Adamová. Dovolím se tedy přihlásit k tomuto jejímu pozměňovacímu návrhu. Dovolte mi, abych krátce zdůvodnil tento náš návrh. V situaci, kdy prezident České republiky Miloš Zeman při svých zahraničních cestách hájí často pouze své vlastní názory, které nejsou v souladu se zahraniční politikou České republiky reprezentovanou vládou České republiky, nepovažujeme výši rozpočtovaných prostředků na zahraniční cesty pana prezidenta za adekvátní. Na zahraniční cesty se nechává zvát, včetně úhrady výdajů svých a manželčiných, jedním z nejbližších spolupracovníků prezidenta Vladimíra Putina Vladimírem Jakuninem či odlétá ze zahraniční oficiální návštěvy letadlem soukromé společnosti. Nehledě na fakt, že se o své návštěvě Čínské lidově demokratické republiky vyjádřil jako o čerpání inspirace, jak stabilizovat společnost. Domníváme se, že prezident Miloš Zeman již mnoha kroky během svých zahraničních cest dokázal, že spíše škodí reputaci České republiky a jejích občanů v navštívených zemích i v rámci Evropské unie a členských států NATO. Proto je v zájmu České republiky, aby cesty pana prezidenta byly omezeny. Velice bychom ocenili, kdyby přesun prostředků z kapitoly zahraniční a tuzemské cesty pana prezidenta byly použity na posílení programu prevence před užíváním kouření a zejména alkoholu.
Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Leoš Heger.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych si dovolil pár slov ke kapitole rozpočtu Ministerstva zdravotnictví, o které, jak je známo, se nediskutuje příliš, protože hlavní peníze, které protečou zdravotnickým systémem, jsou o dva řády vyšší, protože pocházejí ze systému veřejného zdravotního pojištění, o kterém dnes nemluvíme. Takže v tom rozpočtu Ministerstva zdravotnictví, který se pohybuje někde na úrovni 5 až 6 miliard, je celá řada kapitol, které nemají přímo s poskytováním zdravotní péče co do činění, ale týkají se spíše organizačních a správních věcí, které nad zdravotnictvím stojí, včetně dohledu. A zde je jedna drobnost, která zasluhuje zmínku, přestože k ní nebudu podávat žádný pozměňovací návrh, ale v každém případě stojí za to se zmínit, že je tady částka zhruba asi 60 milionů korun, kterou dostává ministerstvo navíc na rozvoj personálního zabezpečení některých agend. A zde bych se tedy přimlouval za to, aby rozpočet ministerstva byl spíše do budoucna posilován.
Zdůvodnění jsem tady myslím docela jasně řekl. Děkuji za pozornost. Panu zpravodaji předám text toho pozměňovacího návrhu.
Vzhledem k tomu, že jsme nepředpokládali jednání po 19. hodině, je jich mnoho. Stejně tak se omlouvá pan poslanec Babiš od 19 hodin do konce jednacího dne. Tak, a budeme pokračovat panem poslancem Leo Luzarem. Prosím, pane poslanče, máte slovo v obecné rozpravě ve druhém čtení.
Čekal jsem stesky nad tím, jak jim občanské iniciativy brání ve výstavbě. Čekal jsem stesky na to, jak různé skupiny, jak tady zaznělo, tří lidí a podobně blokují a bojkotují. Nedočkal jsem se jich. Velice mě překvapilo, že české kapitány průmyslu netrápí občanské iniciativy. Oni jsou dokonce rádi, že občanská společnost má zájem o to, co se děje v jejich okolí, a má zájem o to, že tam ty průmyslové podniky mají zájem něco postavit. Co jim ale vadí, je zkostnatělá legislativa. Vadí jim to, že když si zažádají, nebo mají investiční záměr, že musí začít zajišťovacím řízením. Připravit závazná stanoviska a posuzování vlivu na životní prostředí teprve začíná. Začíná územní řízení, řízení o integrovaném povolení, řízení o výjimkách ze zákona o ochraně přírody a krajiny. Toto jsou tři správní řízení. To už máte devět možností každou z těchto jednotlivostí napadnout. Když toto všechno absolvují, nastává druhé kolo: stavební řízení, vodoprávní řízení a povolení ke kácení dřevin. To jsou další tři právní akty, které takovýto žadatel musí provést, a zase musí dodat závazné stanovisko, a zase všechna tato tři řízení mají své odvolání, mají své správní žaloby, mají své kasační stížnosti. To je základní problém dnešní EIA. Hovořil tady pan ministr, já za ta slova děkuji, že si uvědomuje tady tato rizika, a že říká, že připravíme. Já bych ho rád vzal za slovo, a že slibem člověk nezarmoutí, tady v tomto případě platit nebude.
Dámy a pánové, přeji vám pěkné odpoledne. Budeme pokračovat a budeme pokračovat tak, jak zde eviduji přihlášky.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já bych se chtěl dotknout dvou kapitol. Je to jednak kapitola 335 Úřad vlády... pardon, kapitola 304 Úřad vlády České republiky, a zmínit to, jak probíhalo projednávání v petičním výboru, kde petiční výbor nepřijal žádné usnesení. Už to tady bylo dneska zmíněno. A tam jsem si na místě ověřil a bylo mi potvrzeno, že nemají zpětnou vazbu o tom, jaké jsou výsledky jejich práce, jak jsou vynakládány tyto finanční prostředky. Čili podmíněné vázání těchto položek. Jsou to pragmatická čísla, žádné politikum. A chci věřit, že není.
Ty výbuchy mohou probíhat, mohou a nikdo přesně neví a není v lidských silách určit, jestli skutečně k nim dojde a v jakém rozsahu. Ony byly řadu dnů a řekněme, že tohle je sice výrazná, ale doufejme, že dílčí nepříjemnost.
Prosím o klid, je to závažné téma, tak se tomu prosím věnujme. Já jsem se, pane ministře, snažil zjednat klid v jednacím sále, abyste mohl mluvit v důstojné atmosféře.
My připravujeme náhradní řešení.
Nyní má slovo pan předseda vlády a připraví se pan předseda Okamura.
Děkuji. Hezké dopoledne, vážené poslankyně, vážení poslanci. V těch jeho jednotlivých objektech. K tomu naskladnění nedošlo v uplynulých deseti měsících. V tuto chvíli je celý areál označen a v tuto chvíli je celý areál hlídán ať už fyzicky, nebo díky pomoci technických zařízení. Musím současně konstatovat, že na místě jsem se přesvědčil o tom a byl jsem informován na místě o tom, že neexistuje v posledních letech precedent, který by odpovídal situaci, která se vytvořila právě v tomto areálu. Jde o areál, kde je skutečně velmi výrazná koncentrace uskladněné privátní munice, a jde o areál, kde došlo k výraznému výbuchu. Ty samovolné výbuchy ustaly před několika dny, ale dochází k sesuvu kráteru a v souvislosti s tímto sesuvem kráteru dochází k dalším samovolným výbuchům.
Hezký a příjemný dobrý večer. Ale možná je to i třeba tím, že chcete snížit nezaměstnanost a našli jste třeba i způsob řešení nezaměstnanosti tímto stylem. Děkuji vám předem za odpověď.
Já děkuji paní poslankyni Fischerové. S další faktickou poznámkou pan poslanec František Vácha. Děkuji panu poslanci Váchovi. Další řádně přihlášenou je paní poslankyně Věra Kovářová.
Vážené dámy, vážení pánové, ráda bych vás upozornila na závažný nedostatek státního rozpočtu. Týká se nedostatečné podpory obnovy kulturních památek. Problém spočívá ve schválené Dohodě o partnerství mezi Českou republikou a Evropskou unií. Na základě této dohody budou podporovány památky UNESCO, národně kulturní památky a památky v městských a venkovských památkových rezervacích. Proto je nutné řešit obnovu těchto památek z národních zdrojů. Navrhuji proto posílit v kapitole Ministerstva kultury o 300 mil. Tento svůj návrh jsem předložila v rozpočtovém výboru a ten ho podpořil. Předem děkuji.
Děkuji paní poslankyni Kovářové. S další řádnou přihláškou je přihlášen pan poslanec Ludvík Hovorka.
Děkuji za slovo. Na webových stránkách úřadu je sdělena tato informace, která se týká změny cenové vyhlášky pro prodej českých technických norem. Cílem změny cenové politiky v oblasti technických norem je zajištění vyšších příjmů z prodeje norem při zachování prostředí a systému, který je uživatelům technických norem dobře znám, a současně s tím nastavit dlouhodobě udržitelnou změnu, která se co nejméně dotkne každého ze zákazníků, především malých a středních podnikatelů. Myslím si, že z tohoto důvodu by bylo dobré, aby cena za možnost přístupu k tisku technických norem a za tyto technické normy se nezvyšovala.
Eviduji ještě dvě přihlášky do diskuse.
Já tomu skutečně nerozumím. Slyšíme tady mantru - musíme to přijmout, abychom mohli čerpat evropské fondy. Slyšeli jsme to tady se služebním zákonem, slyšíme to tady. Ten kompromis je zřejmě mezi MŽP a MMR, nebo já nevím, jaký je to kompromis. Myslím si, že se vydáváme na nebezpečné území. Já myslím, že mnozí z nás mají zkušenosti s ekologickými organizacemi. To je naprosto pochopitelné a naprosto legitimní. U nás v kraji v době, kdy jsem byl členem krajské rady, se vybudovala továrna na automobily Hyundai. V té době byla pravicová koalice v kraji, vládla vláda sociální demokracie, ministrem průmyslu a obchodu byl Milan Urban. Tady dáváme nástroj mnohým, aby vznikala nutnost vytváření nových a nových fondů tak, aby se z toho mohly čerpat peníze. Ti, kteří byli jednou úspěšní, se o to mohou pokusit znova. Teď nemyslím, že bych nevěřil upřímné snaze ministra či vlády, aby to skutečně zpracovala, ale sami víte, jak dlouhý je legislativní proces. Naprosto souhlasím s tím popisem a to, že to dneska takto existuje, je vina všech předchozích vlád bez ohledu na politické zabarvení. Nicméně já mám pocit, že vláda se snaží tohle řešit, ale poměrně chaoticky. Ale myslím si, že to musí být sladěno jinak.
To není chlubení se cizím peřím. Já chápu, že některé věci jsou dlouhodobějšího charakteru a dobíhají. Takže to jsou konkrétní věci, které jsou doložitelné čísly.
Pane ministře, je vaší záležitostí, abyste si naplánoval, a není důležitější bod v roce, kromě vašich vlastních předkladů, než je rozpočet, abyste tady byl. Takže je to váš problém. Nicméně když už jsme u kapitoly zemědělství, tak jsem někde zachytil... My jsme tady před rokem svedli docela veliký souboj o peníze na reklamu. Možná jste zaznamenali náš oblíbený evergreen, značka Klasa. Teď budete soutěžit rovnou na dva roky.
Děkuji panu poslanci Laudátovi. S faktickou poznámkou nyní pan ministr Jurečka.
Děkuji za slovo. Tak já jsem se rychle podíval. Tak jako správně, vítám vás ve Sněmovně, pane ministře. Tak nevím, na co si stěžujete. Jedině sám na sebe. Čtyřikrát! Jinak to interpretovat prostě nemohu. Pak tu jednou jste a jste hrozně z toho rozhořčený, že jsme si dovolili poukázat na vaši velmi častou neúčast v této jednací místnosti.
Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Vítejte na jednání Poslanecké sněmovny, pane ministře zemědělství, jsme rádi, že jste dorazil. Takže určitě nám odpovíte na to kde. Prostě ona tam dva roky zpátky nebyla ani koruna. Na to tam máte 3 miliony korun a nevíte, o čem mluvíte.
Děkuji panu poslanci Bendlovi.
Krátká reakce na to, co říkal pan předseda poslaneckého klubu ODS, pan předseda Stanjura. K tomu, co říkal pan poslanec Bendl. Tak pokud se podíváme na problematiku financování celého sektoru lesního hospodářství, tak samozřejmě ano, v určité kapitole došlo k poklesu. A je potřeba se podívat komplexně. Je potřeba se podívat na ty podpory, které jdou i z jiných operačních programů. Myslím si, že samozřejmě vždycky je prostor pro debatu. Takže tady jste to asi trošku zaměnil. Já samozřejmě dělám maximum pro to, abychom ten rozpočet navýšili, abychom dokázali podpořit smysluplné investice v oblasti zemědělství. O to se snažíme a budu rád, když na tom budeme pracovat spolu všichni společně. Takže tolik díky za věcnou diskusi.
Ale zatím tak daleko nejsme, takže bych vás prosil, abyste příště na konkrétní otázky opozice opravdu konkrétně odpověděl, jste-li vůbec přesvědčen o tom, že jste schopen rozpočet obhájit a že je co obhajovat.
Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Nejdřív procedurální dotaz. Ale kvůli tomu jsem nepřišel. Já teď mluvím o tom, co je v kapitole MPO jako příjem. Já jsem netvrdil, že to jsou všechny příjmy. Bavíme se o rozpočtu v rozpočtových kapitolách a jednotlivých položkách. Je to i v důvodové zprávě. A potom, a to je docela dobrá politická metoda, ministr financí kritizuje vlastní vládu docela tvrdě, nevybíravě, ale tváří se, že to byla jiná vláda. Opravdu nešťastná událost. Ale tvářil jste se, že kritizujete někoho jiného. Proto se tomu smějeme, protože to nemá žádnou souvislost se státním rozpočtem. Procentuálně vám to prostě nevychází! Takže čarujete s čísly.
Dám slovo panu předsedovi TOP 09 Karlu Schwarzenbergovi. On se hlásil o závěrečné slovo. Nic jiného nezbývá. Děkuji panu předsedovi TOP 09 Karlu Schwarzenbergovi.
Nezbývá mi nic jiného než volit tuto formu.
V tomto ohledu si myslím, že jsem neporušil jednací řád. Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr životního prostředí Richard Brabec.
Myslím, že to číslo nám celkem jasně říká, co si vládní koalice o ochraně životního prostředí myslí. Já jsem se samozřejmě ptal na výboru pro životní prostředí, proč tomu tak je, a z úst náměstka ministra životního prostředí zazněla slova - budu citovat: Nebyli jsme schopni vyjednat lepší pozici. A znovu tedy opakuji, že mě velmi mrzí, že vládní koalice není ochotna více investovat do ochrany životního prostředí.
Děkuji panu poslanci Kučerovi. S další řádnou přihláškou je přihlášen pan poslanec František Vácha.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, pane ministře, kolegyně, kolegové, výdaje na českou vědu se rozdělují, nebo správně by se měly rozdělovat podle dosažených výsledků institucí a jdou ze státního rozpočtu do osmi kapitol. Návrh státního rozpočtu na rok 2015 však v položkách institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků v jednotlivých kapitolách, které spravují výdaje na výzkum, vývoj a inovace, neodpovídá, neodpovídá hodnocení podle dosažených výsledků, a byl sestaven pouze na základě osobního jednání různých subjektů s Ministerstvem financí. Pan ministře financí, jste si vědom toho, že vámi předkládaný rozpočet je sestaven v rozporu se zákony České republiky? Na rok 2015 však byl rozpočet tvořen výhradně formou, kdo si co vydyndá... Ale prostě kdo si co vydyndá, anebo v jazyce, kterému možná lépe rozumíte - kdo si co vylobbuje na Ministerstvu financí. Jen pro ilustraci, nejméně si za jednotku vědeckého výkonu vylobbovalo Ministerstvo školství, nejvíce pak Ministerstvo zemědělství.